Také děkuji. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. Budeme tedy hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 23, přihlášeno je 100, pro 36, proti 50, tento návrh nebyl přijat. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Stanjura.
Prosím, aby pan premiér zjednal pořádek. Děkuji vám. Doufám, že dneska tu bude o něco déle. Mohl takhle postupovat. Neříká, jakých informací, od koho ty informace měl a co je to optimální a co je to neoptimální komunikace. Zase bych s tím nesouhlasil, ale bylo by to poctivé. Pane ministře, zjednejte si pořádek na ministerstvu! Nebudu interpretovat telefonické výmluvy, když jsem to nechal urgovat. Pan hejtman na rozdíl od náměstka ministra zemědělství věcně příslušného mi skutečně odpověděl, a já vám budu citovat z jeho odpovědi, protože jsem oběma vlastně položil stejné otázky. Protože než jsem interpeloval pana ministra, chtěl jsem mít jasno od těch, kteří to mají na starosti věcně či funkčně... Za celou dobu fungování bývalého generálního ředitele dozorčí rada ani jednou nenašla žádnou připomínku, kterou by uplatňovala vůči generálnímu řediteli. Podle informací, které má k dispozici předseda dozorčí rady, ani jednou se nestalo, že by generální ředitel neplnil pokyny zakladatele, Ministerstva zemědělství. Chci říct, že za tu dobu, kdy tam působil pan generální ředitel, proběhlo celkem 24 kontrol. Za tři roky proběhne ve státním podniku 24 kontrol.
V šesté verzi připravovaného dokumentu v investiční prioritě tři, v prioritní ose tři, specifický cíl pět snížit environmentální rizika a rozvíjet systém jejich řízení jsou mimo jiné navrhovány následující typy podporovaných projektů: rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami; rekonstrukce chladicího zařízení; protipožární izolace zásobníků LPG; vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů; rekonstrukce skladů hořlavých kapalin; rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků; rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv; výstavba zabezpečení skladů agrochemikálií. Mezi případnými příjemci dotací jsou uvedeny například kraje a obce, státní podniky a také podnikatelské subjekty. Nám je známo, že jste na post ministra životního prostředí přišel z místa ředitele velkého chemického podniku patřícího do koncernu Agrofert. Můžete vyloučit střet zájmů spočívající v tom, že možným žadatelem a případně příjemcem dotace může být některá společnost z koncernu Agrofert?
Poprosím pana ministra o reakci.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane poslanče, děkuji za ten dotaz. My jsme modifikovali pouze drobně některé ty záležitosti. To znamená, ve všech těch prioritních osách se objevily kromě samozřejmě obcí, spolků, krajů i podnikatelské osoby. Ale to, co se financuje z operačního programu Životní prostředí, tak to jsou zlepšení nebo snížení průmyslového znečištění, která jdou nad tyto normy. Tam je natolik sofistikovaný systém, a chtěl bych zdůraznit, že nejsme ROP Severozápad nebo další ROPy, kde to ovlivnění asi možné bylo, ale je tam monitorovací výbor složený z desítek lidí ze všech oblastí, z několika různých ministerstev, krajů, obcí, různých spolků. Takže možnost, že by tam někdo strčil jakýsi svůj projekt a snažil se ho ovlivňovat, se opravdu limitně blíží nule. Protože ta kritéria jsou naprosto objektivní. Ona nejsou subjektivní - líbí-nelíbí, můj-cizí, ale prostě zda plní nějaké konkrétní normy, nějaké konkrétní snížení.
Děkuji. Takže tam ten střet zájmů jednoznačně nastane. Myslíte si, že tato opatření, tyto priority jsou významnější než zavádění hromadné dopravy na alternativní pohon nebo dotace na obnovu veřejného osvětlení v obcích - které jste z těch návrhů vyhodili? Vyškrtli?
Prosím o reakci pana ministra.
Já se domnívám, že není nic právě krásnějšího, když každý ví, že jsem byl dřív generální ředitel Lovochemie, a jsem ve stokrát větším hledáčku médií a všech a je to naprosto transparentní oproti Dalíkům a jiným systémům, které byly používány dřív. Ale k tomu, co jste říkal. My jsme třeba vlastně - i ze zdrojů Státního fondu životního prostředí i z minulého programu se investovalo poměrně hodně do některých obnovitelných zdrojů. To bych chtěl zdůraznit. Evropská komise nám vrátila celou řadu specifických cílů a oblastí, protože jí prostě nepřišly jako adekvátní z hlediska těch efektů.
Děkuji. A nyní s další interpelací vystoupí pan poslanec Šarapatka, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra zahraničí. Prosím, máte slovo.
Dobrý večer, paní předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové. Vážený nepřítomný pane ministře, nedávno schválilo Valné shromáždění OSN rezoluci, která vyzývá všechny země světa, aby podnikly efektivnější opatření v boji proti heroizaci nacismu a jiným formám rasové diskriminace, xenofobie a netolerantnosti.
Víte, Česká republika už v minulosti ledasco slíbila. Chci připomenout, že zákon o státní službě musela prosadit až naše vláda. Ale bohužel, není to jediná věc. Chci připomenout strategii vzdělávání romských dětí, kterou teď schvalovala na jednání vláda.
Prosím pány poslance, aby na sebe nepokřikovali. S další interpelací je připraven pan poslanec Martin Novotný, který bude interpelovat premiéra Bohuslava Sobotku ve věci vyhodnocení fungování Českých drah.
Znovu nám připomněly, jak je naše společnost křehká z hlediska důsledků vlivu počasí třeba na tu technologickou civilizační slupku. Ty poslední události v tomto směru prověřily připravenost a schopnost také stoprocentně vlastněných státních akciových společností, mezi nimi i Českých drah. Moderní společnosti tohoto typu mají přesné metodické postupy, jak v takových situacích postupovat, mají rozvinuté nejrůznější informační systémy. České dráhy v tomto zjevně zcela nezafungovaly.
Děkuji panu poslanci Novotnému. Pan premiér má nyní slovo.
Souhlasím také s tím, že náš integrovaný záchranný systém je skutečně na evropské úrovni, a myslím si, že z tohoto hlediska patříme k vzorovým státům Evropské unie, pokud jde o to, jak jsou tyto systémy nastaveny. Já jsem přirozeně požádal vedení Českých drah, aby mi zpracovalo písemný podklad pro odpověď na interpelaci pana poslance. Snažili se maximálně pomoci z hlediska provozu Českých drah, snažili se maximálně pomoci cestujícím, aby se dostali domů, a když už to nešlo, tak se jim snažili maximálně pomoci z hlediska zlepšení jejich podmínek. Bohužel ne všude se to podařilo. Pokud jde o tu kalamitní situaci, kalamita vznikla z důvodů extrémně nepříznivých klimatických podmínek, vytvořila se velmi silná námraza během několika desítek minut a na mimořádně velkém území. České dráhy z hlediska své strategie v tu chvíli se primárně snažily zaměřit na evakuaci cestujících z vlaků, nebo alespoň vlaků do otevřených stanic na tratích s vědomím, že jako první musí být zachráněni lidé ve vlacích, které nejsou vytápěny, v soupravách uvízlých v místech se slabým signálem a také u těch vlaků, kde vzhledem k jejich odstavení byla zhoršena možnost dodávky vody nebo občerstvení. Bohužel byly i situace, kde cestující zůstali v uvízlém vlaku výrazně delší dobu. Návazně na tuto situaci, ke které došlo 1. prosince, byl zajištěn na hlavních koridorových tratích alespoň omezený provoz vlaků, které byly taženy, jak už jsem zmínil, dieselovou lokomotivou. České dráhy mají nasmlouvané autobusové dopravce, kteří v případě mimořádných situací pomáhají dle svých aktuálních možností. Tady České dráhy poukazují na to, že se tady sešly faktory, které se týkaly ledovky na silnicích, a městské dopravní podniky nahrazovaly výpadek tramvají ve městech, to znamená tady byly tyto autobusy využity i v jiných kapacitách.
Myslím, že to je správný přístup, že člověk má mít fakta, ne jenom nějaké pomluvy nebo jenom nějaké titulky a na základě toho se rozhodovat. Druhý dotaz: Ptal jste se předsedy dozorčí rady na to, jak byl spokojen s působením generálního ředitele? Za třetí: Jak byste hodnotil hospodářské výsledky podniku pod vedením bývalého generálního ředitele? Pan ministr zemědělství vypsal otevřené výběrové řízení, kdy v prvním kole, teď nevím, bylo to více než deset uchazečů, komise vybrala k ústním pohovorům tři uchazeče. Já vím, že se roky říkalo, že to je jejich podnik, že tam vždycky seděl lidovec a že je divné, když tam sedí někdo jiný, ale bylo to uděláno docela inteligentně. Mimochodem, neúspěšný kandidát v komunálních volbách v mém rodném městě. A já se obávám, že on byl zdrojem těch informací o neoptimální komunikaci. Uvidíme, jak si nový pan generální ředitel povede. Mně vadí jenom to pokrytectví a hledání zástupných důvodů. Měl jsem tu šanci ve funkci primátora Opavy spolupracovat s několika generálními řediteli. Odpověď pana ministra je prostě alibistická, nic neříkající. Jediný důvod - neoptimální komunikace. Ještě se vrátím k tomu, proč vlastně byl ten ředitel skutečně odvolán. Pro ty, kteří nežijete v žádném povodí, kromě generálního ředitele jsou jednotlivá povodí. Tam končil, myslím, že kvůli odchodu do důchodu, stávající ředitel závodu a generální ředitel chtěl vypsat výběrové řízení mezi zaměstnanci podniku. K tomuto bodu proběhlo poměrně konfrontační jednání mezi prvním náměstkem a generálním ředitelem. Ale přesto generální ředitel říká: Pane první náměstku, pokud to chcete, dejte mně to písemně. Dejte mně tento pokyn písemně, já ho založím do složek ve svém podniku a já vám vyhovím. Takže jsem se ptal ministra zemědělství. Takže když to shrnu. První náměstek měl personální požadavek, generální ředitel mu nevyhověl, byl odvolán, nově byl jmenován člen KDU-ČSL. Zejména od této vlády slýchávám o tom, jak ti odborníci, jiní odborníci a podobně. Říkám, kdyby se pan ministr přiznal a řekl férově chtěl jsem tam svého člověka, tak bych tady ani nevystupoval. Ptal jsem se starostů v našem regionu. Uveďte mi jeden nebo dva konkrétní případy konkrétního města, konkrétního starosty, v čem nebyl spokojen s fungováním Povodí Odry. U toho zakladatele je mi to jasné. Tomu já rozumím.
V případě mého odvolání pana generálního ředitele Povodí Odry nehrály v tom roli ekonomické výsledky podniku Povodí Odry. Nemyslím si, že to, co jste tady říkal, že to je v tom sledu, jak to je. Za prvé bych se důrazně ohradil oproti vaším vyjádřením na adresu toho, že tam na mém ministerstvu vládne nějaká rodina. Pokud je používáte, tak řekněte, odkdy dokdy a jestli ten stav je dnes. Potom musím říct, já jsem k tomu tak nikdy nepřistupoval. Já jsem tam zdědil úředníky na ministerstvu, kdy tam pracuje matka s dcerou, pracují tam manželé, otec se synem a nevidím v tom nic problematického. Ten proces byl takový, že mělo být vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele jednoho ze závodů.
Kanada, Spojené státy a Ukrajina se vyslovily proti a dalších 55 delegací, včetně zemí Evropské unie, se hlasování zdrželo. Konečné projednávání uvedené rezoluce proběhne v polovině letošního prosince. Přitom tato rezoluce odsuzující nacismus je schvalována od roku 2004 většinou členů OSN. Ukrajina samozřejmě nepřekvapila. Zástupci pravého sektoru jsou otevření nacisté, stoupenci hitlerovské ideologie. Text této rezoluce je volně na netu.
Omlouvám se, dvě minuty jsou pryč.
Žádám ho odpověď, proč se tak stalo.
Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Pojezný. Ano, děkuji, tudíž prosím dalšího v pořadí, pana poslance Fiedlera, který přichází s interpelací na ministra vnitra Milana Chovance.
Dobrý večer, pane ministře, chtěl bych učinit tento dotaz.
Děkuji a poprosím pana ministra o reakci. Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Jediné, co vím, že se odvážely z tohoto areálu postupně některé trhaviny k bezpečné likvidaci mimo areál.
Prosím dalšího v pořadí, kterým je pan poslanec Kučera, který bude interpelovat taktéž pana ministra vnitra.
Pane ministře, chtěl bych upozornit a současně vás požádat o řešení situace na pobočkách České pošty v Ústeckém kraji, zejména na špatnou organizaci práce České pošty, kde jsou na pobočkách hodinové fronty k jednomu okénku, kde ve stejné nekonečné frontě čekají lidé na výplatu sociálních dávek, na nedoručené zásilky nebo třeba na zaslání doporučeného dopisu. Pobočky nestačí zajišťovat úroveň služeb a často nabízejí i poměrně nedůstojné prostředí pro čekající klienty. Současně bych vás chtěl upozornit na konkrétní a velmi typický problém. V Lounech se snížila kapacita České pošty, bylo zavřeno celé jedno podlaží, měla proběhnout údajně rekonstrukce, ale ta dosud neprobíhá. Úroveň zajištění služeb a hlavně jejich dostupnost je velmi omezená. Pobočka má velmi špatný přístup pro lidi se zdravotním postižením. A tady uvádím jeden příklad, ovšem podobná situace je i v dalších městech v Ústeckém kraji.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
V Lounech nebyla snížena kapacita, byla uzavřena jedna specializovaná pobočka v prvním patře, která byla přesunuta do patra spodního. Předpokládáme v roce 2015, že bude vypsáno standardní výběrové řízení pro dodávku stavebních prací pro tuto pobočku. Samozřejmě vím o tom stavu, který je, že ten stav není ideální, a nutím vedení České pošty ke změnám.
Děkuji, pane premiére.
Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, nedávno vyšla skvělá zpráva na Aktuálně. Každému člověku, který se alespoň minimálně zajímá o kvalitu potravin, které nakupuje, musí být okamžitě jasné, že tady něco nesedí. Stačí si jen vzpomenout na opakované skandály, které byly s potravinami. Když se podíváme na české supermarkety nabízející potraviny, které jsou méně kvalitní než potraviny nabízené v západní Evropě, tak se ptám, proč je nedokážou nahrazovat i kvalitními českými potravinami. A ještě jedna otázka, která s tímto docela souvisí.
Děkuji panu poslanci Velebnému.
Legislativní rada už ten návrh upravila. Návrh byl zařazen na jednání vlády, ale z jednání vlády byl stažen. Jinak chci říci, že jsem stoupencem toho, aby tento zákon zůstal součástí našeho právního řádu. Myslím si, že je to zákon, který by měl bránit diskriminaci a měl bránit zneužívání postavení ať už na straně prodejců, nebo na straně dodavatelů. Podle mého názoru tahle ta úprava bude i ve prospěch spotřebitele. Nejedná se tedy o zemi původu, ale o zemi, ze které prodejce potraviny odebírá. Také se v této novele navyšuje maximální sazba sankce u uvádění na trh potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní parametry. Prostě tady všude by stát měl být velmi aktivní a měl by velmi aktivně zasahovat.
Pan poslanec Velebný má doplňující otázku? S další interpelací je připravena paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás v souvislosti s výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. Souhlasím s vaším včerejším vyjádřením, že stát nebyl dostatečně na podobnou krizovou situaci připraven. Ráda bych se zeptala, zda jste již zadal pokyn k revizi jak příslušné legislativy, tak souvisejících krizových dokumentů tak, aby připravenost složek integrovaného záchranného systému byla v takových situacích vyšší. V souvislosti s touto tragédií vyšlo najevo, že například složky IZS neměly představu o tom, jaká munice a v jakém množství se v muničním skladu nachází. Domnívám se, že tato skutečnost se nemusí týkat jen Vrbětic. Chci se proto zeptat, zda má stát dostatečnou kontrolu nad všemi muničními sklady. Ví přesně, jaká munice a v jakém množství se v jednotlivých skladech nachází? A na závěr, zda již vláda ví přesně, jaký typ munice se nacházel v muničním skladu ve Vrběticích.
Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, já skutečně souhlasím s tím, co paní poslankyně řekla.
Děkuji panu poslanci, kterému bude odpovězeno písemně.
Děkuji za slovo. Děkuji vám za odpovědi a omlouvám se, že nevím, kde jsou uvedené údaje k dispozici.
Pět, pane ministře. Pět minut máte na odpověď.
V tomto roce došlo k revizi účtů na základě hrubého národního důchodu a národní statistické úřady v září tohoto roku zveřejnily skutečnou výši hrubého národního důchodu vykazovaného na základě požadavků Eurostatu. Největší dopad revize byl na Spojené království a na Nizozemí. V případě, že tyto dodatečné odvody nebudou využity na financování politik v roce 2014, což si myslíme, budou převedeny do rozpočtu 2015 a členským státům se na základě toho sníží v příštím roce jejich odvody.
Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Zahradníček nemá doplňující otázku, a my pokročíme k další interpelaci. Paní poslankyně Radka Maxová bude interpelovat nepřítomného pana ministra Marcela Chládka ve věci protidrogové politiky na školách.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, nepřítomný pane ministře školství. Z hlediska funkčního členění výdajů v roce 2020 (?) došlo k nárůstu ve všech oblastech s výjimkou prevence, prosazování práva a oblasti koordinace výzkum, hodnocení. K zajištění kvality preventivních aktivit byl v roce 2006 na národní úrovni spuštěn systém certifikace preventivních programů, který byl v roce 2011 pozastaven. V roce 2012 byla dokončena v pořadí již třetí revize základních prvků celého systému, byly publikovány standardy odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence, certifikační řád a metodika místního šetření a manuál certifikátora. V roce 2012 Ministerstvo školství připravilo nový certifikační systém, který má v souladu s novými standardy pokrývat všechny formy rizikového chování.
Tento režim se od standardního režimu liší tím, že umožňuje poskytovateli zdanitelného plnění přiznat DPH ze svých skutečných plnění, to znamená dodání zboží nebo poskytnutí služeb až v okamžiku uskutečnění úhrady této daně od příjemce plnění. Směrnice o DPH nastavuje podmínky pro uplatnění režimu hotovostního účetnictví s tím, že tento režim není možné uplatnit pro všechny plátce automaticky, ale pouze jen u vymezeného okruhu plátců. Jako kritérium je zvolena výše obratu. Nelze vyloučit ani negativní dopady do daně z příjmů. Vedlo by to k jejímu zvýšení. To už jsem vzpomínal. Takže Ministerstvo financí je určitě otevřeno diskusi o rozšíření této možnosti.
Vidím, že pan poslanec chce položit doplňující otázku.
Možná by bylo dobré, abyste svým úředníkům, kteří připravili tuto odpověď, dal i své návrhy svých nápadů, které chcete zavést. Umožňuje jim, aby na tom vydělávali. Děkuji.
Poprosím pana ministra o reakci.
Můžeme se o tom bavit.
Dalším interpelujícím je pan poslanec Valenta, který přednese svou interpelaci na pana ministra zdravotnictví.
Vážený pane ministře, domnívám se, že tady existuje důvod k nějaké zásadnější akci v České republice, zejména když lze konstatovat, že u nás žádná obrana, a dokonce ani prosté sledování počtu takto nemocných neexistuje. Někteří lékaři přiznávají, že situace je dokonce ještě horší než ve většině zemí Evropy. Současně dodává, že ví o případech, kdy jedno oddělení nákazu raději zametlo pod koberec, než aby ji muselo přiznat a čelit tak problému, jak pacienty s klostridií izolovat, aby byli současně ochráněni i pacienti jiní. Ptám se vás tedy nejen na důvod nepřipojení České republiky k memorandu, ale i na metodiku Ministerstva zdravotnictví při řešení tohoto ožehavého problému a také na důvod informačního vakua.